Vláda všechno vysedí, a když se to povede, tak se vždycky pochválí, ne? Takže co se týče ETS, to jsou ty emisní povolenky, to je to šílenství normálně, které má zásadní vliv na cenu elektřiny pro výrobce z uhlí. To je to, proti čemu jsem bojoval. A uvědomte si jednu věc. Chápu, že mají volby, tak jak to tedy domlouval? Ano, mě neměli rádi, protože jsem bojoval za české zájmy a za zájmy občanů v Libereckém kraji, kteří přicházejí o vodu a zkrátka ten důl má negativní dopad na životní prostředí. I Rada pro zdravotní rizika byla v osm ráno. Nebudu už tady opakovat to, že tato vláda žádný covid neměla, ale to je jedno. Byla to politická deklarace, bylo to výhodné pro Českou republiku. Víme, kdo to je, takové náhodičky. Takže ano, ti měli z toho výhodu. Ke konsolidaci veřejných financí doplním snad jen to, že je velmi nešťastné, že vláda tento problém spojuje pouze s tím, jestli budou, nebo nebudou valorizovány penze, a vůbec neřeší podstatnější problémy. To určitě bude, ale bude tam i samozřejmě migrace. Tady stále všichni opakují, jak je to příležitost pro lepší zítřky a záchranu planety.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 65. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Oznamuji vám, že za několik okamžiků navštíví náš jednací sál prezident republiky pan Petr Pavel. Vážení přítomní, dovolte, abych mezi námi uvítala prezidenta republiky, pana Petra Pavla, a předala mu slovo.
Sněmovna je ústředním bodem našeho politického systému. Ze sněmovní většiny vyrůstá vláda, na sněmovní půdě se formuje opozice. Zde se odehrávají zásadní politické debaty a střety mezi politickými stranami. Jsem občanský prezident a byl jsem zvolen v přímé volbě, přesto - nebo možná právě proto - bych chtěl jasně říci, že politické strany považuji za neodmyslitelný základ demokratické soutěže. Bez politických stran neexistuje zastupitelská demokracie. Nelze však redukovat politickou odpovědnost jen na strany samotné. Někomu by se totiž mohlo zdát, že jsou jednotliví poslanci příliš skryti ve stínu svých stran, tak tomu ale není. Stejně jako já i každý z vás je reprezentantem svých voličů, jim budete skládat účty v příštích volbách a před nimi obhajovat své mandáty, i když na listině své strany. Nemůžeme ale přehlédnout ani fakt, že obrovské množství voličů, přestože v minulých parlamentních volbách odevzdali svůj hlas, své reprezentanty v Poslanecké sněmovně nemají. Vnímám jejich frustraci, protože jejich hlasy propadly, a zároveň dnes mají pocit, že je zde ve Sněmovně nikdo nezastupuje. Myslete proto prosím ve své práci i na ně. A pak je tu řada těch, jejichž důvěra v zastupitelské instituce je tak nízká, a pocit, že svým hlasem nic nezmůžou, tak silný, že k volbám ani nepřišli. I těmto všem občanům můžete dát pocit, že nakonec zastoupeni jsou, pokud budou cítit, že vás zajímá, jak žijí, co je trápí, s čím se potýkají a jak na ně dopadají zákony, které zde posuzujete a o kterých rozhodujete. Na způsobu vaší práci v celé její šíři podstatnou měrou záleží, jak budou lidé vnímat samotnou demokracii, jak budou důvěřovat našim demokratickým institucím a jak pevný bude demokratický systém, ve kterém žijeme. Zcela jistě to není jen na vás, je to práce a úkol nás všech, kteří jsme vstoupili do aktivní politiky a kteří neseme odpovědnost za budoucnost této země. Uvědomuji si, že právě Sněmovna je hlavním politickým kolbištěm. Politické boje jsou zde pochopitelně vyhrocenější a úpornější než například v Senátu a je to naprosto přirozené. Jakkoli tyto boje chápu, občas mě podobně jako řadu vnímavých voličů překvapuje jejich urputnost, a někdy bohužel i paralýza celé Sněmovny, ke které vedou. Chybí mi větší vzájemné naslouchání a tolerance mezi vládní většinou a opozicí. Už před zvolením jsem zdůrazňoval, že chci komunikovat jak s vládou, tak i s opozicí. S premiérem a ministry, kteří momentálně nesou odpovědnost za správu země, komunikuji samozřejmě poměrně často. Jako prezident republiky ale vnímám se vším respektem i roli parlamentní opozice. Je nepostradatelnou součástí demokratických institucí v naší zemi. Roli opozice chápu tak, že by měla vždy nabízet věrohodnou alternativu vůči vládě a představovat občanům svá reálná řešení politických problémů, kterým čelíme. Současně však považuji za důležité, aby mezi vládou a opozicí existovala snaha nalézat některé dlouhodobé společné priority a styčné body, na kterých je možné a často nutné se shodnout. Dobrá řešení mohou přicházet jak ze strany vlády, tak ze strany opozice.
Meziroční pokles porodnosti, který započal na počátku roku 2022, pokračoval i v letošním roce. A v tomto já vidím jedno ze zásadních poselství zprávy o dlouhodobé udržitelnosti. Musíme v České republice vytvořit vhodné prostředí pro mladé lidi, musíme podporovat prorodinnou politiku, musíme podporovat mladé v této zemi tak, aby si tu chtěli zakládat rodiny, a to je přesně krok, ve kterém současná pětikoalice zcela selhává. Nevidím žádnou snahu o prorodinnou politiku. Nálada spotřebitelů, tedy domácností, je v období vlády pětikoalice na svých historických minimech. Odpovím vám. Jednorázový šok v podobě pandemie neovlivní trajektorii veřejných financí v dlouhém období zdaleka tak zásadně jako špatně nastavená hospodářská politika. To je období, kdy dnes narození dosáhnou 35 let, tedy budou v období svých největších sil na trhu práce. Opět se ptám, kde je ta prorodinná politika, abychom snížili dopady tohoto negativního vývoje? Navíc, a zde se budu opakovat s tím, co jsem řekla minulý týden, pětikoalice není schopna předložit důchodovou reformu. To, co jsme tu začali projednávat a projednávali v prvním čtení 13 hodin, není důchodová reforma, to je jenom čistá parametrická úprava, která se projednává kvůli neschopnosti ministra financí Stanjury vypracovat reálný rozpočet. Čas na skutečnou důchodovou reformu byl na přelomu milénia, kdy ještě silné ročníky byly v pracovním procesu dostatečně dlouho a kdy jsme měli mimořádné příjmy z privatizace, které se měly použít k tomuto účelu, desítky, stovky miliard. Navíc mimo to, že pětikoalice není schopna postupně rozumně konsolidovat tak, aby neohrozili hospodářský růst, mimochodem ten máme jeden z nejhorších z vyspělých zemí a opět je to něco, co nás bude stát hodně v budoucnu. Navíc ještě zcela zdiskreditovali rozpočtovací proces. Dostali jsme se do období, že v polovině roku máme vyčerpaný celý rozpočtovaný schodek státního rozpočtu. Navíc tam dodává, a já to potvrzuji, je to pravda, že si to vždy ještě zkonzultoval s premiérem. To je naprostá pravda, takže žádný technický a úřednický materiál. Přestaňte prosím lhát. Dnes je potřeba provádět postupnou rozumnou konsolidaci s tím, že budeme myslet na naši budoucnost, budeme podporovat hospodářský růst a vytvářet prorodinnou politiku. To je jasný a zřejmý odkaz, který čtu ve zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Bohužel, pětikoalice jasně ukázala, že za rok a půl vládnutí toho není schopna. Mimochodem, Petr Fiala a Zbyněk Stanjura byli součástí této vlády, a tedy se dnes historie jenom opakuje. To je přesně cesta, kterou dnes je potřeba jít, a jeden ze základních závěrů předložené zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo? Přistoupíme k rozpravě podrobné, do ní se nikdo zatím nehlásí. Není tomu tak.
Děkuji za slovo.
Všichni víme, o čem budeme hlasovat.
Dalším bodem je bod předložený paní poslankyní Adámkovou. Je to nově zařazený bod Zdravotně-sociální problematika. Budeme hlasovat o tom, jestli zařadíme tento bod. Posledním bodem je bod předkladatelky paní poslankyně Hanzlíkové. Jedná se o nový bod Příspěvek na péči nestačí na zaplacení potřebné péče pro OZP, osoby zdravotně postižené. Budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Takže můžeme přejít na bod číslo 12, a to je
Je to novela ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Požádal bych vás, abyste tomu, prosím věnovali pozornost, ústavu neměníme až tak často. Je zde navrhována především nová úprava volebních obvodů pro volby do Senátu. Tady je za cíl zvýšit stabilitu...
Ještě jednou všechny prosím.
Mimochodem toto vychází z požadavku Senátu, který již v roce 2018 požádal vládu, aby připravila novelizaci zajišťující větší stálost senátních volebních obvodů. Dále se navrhuje stanovení pevného termínu konání řádných voleb do Senátu a zastupitelstev obcí a krajů, a to na první celý týden měsíce října. Určitě by to mohlo mít potenciální vliv i na volební kampaň a posléze i volební účast. S tím souvisí novelizace čl. 10 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Ta doplňuje již existující úpravu, podle níž může za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu dojít k odsunutí termínu voleb do Senátu nebo do zastupitelstev obcí a krajů a souvisejícímu prodloužení volebního období. V této souvislosti se nyní navrhuje doplnit ustanovení, že v takovém případě se následující volební cyklus zkrátí. Tím bude zajištěno, že se následně volební cyklus vrátí k původním ústavou stanoveným pevným termínům. Jen doplňuji, že tento návrh navazuje na legislativní práce uskutečněné v minulém volební období a je obdobou tehdejšího sněmovního tisku 527, přičemž nyní jsou zohledněny i výsledky jeho projednávání v Poslanecké sněmovně a také společného projednávání komisemi obou komor parlamentu, které se věnují ústavě. Za důležité také považuji říci i na mikrofon, že k předložení tohoto tisku došlo po souhlasu zástupců všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, tedy i stran opozičních.
V podstatě mohu jenom doplnit to, co tady říkal pan ministr vnitra. Z toho právě vycházelo to usnesení Senátu, které žádalo, aby vláda přijala patřičnou novou právní úpravu. Není to častá věc, stanete se tímto ústavodárci, když budete hlasovat pro tuto novelu ústavy a zákona o bezpečnosti České republiky. Myslím si, že pro tuto chvíli je to dostačující zpravodajská zpráva.
Tak to tam neodznělo. Angela Merkelová nás tehdy s lehkou ironií vyzývala, abychom se na celou věc dívali více realisticky. Ptala se, kde vezmeme energii, kterou potřebujeme v průmyslových regionech, kde často není dost slunce ani větru, a už rozhodně ne po celý den a noc pro nepřetržité provozy. Taky kvůli tomu nepřestaneme jíst guláš, říkala. No, ale mýlila se, jak to vypadá. O tři roky později, když se už příliš nechtěla bavit, ani její spoluobčané, že jsou často odkázáni na obědy ve vegetariánských školních či závodních jídelnách. Časy se jednoduše mění. Všichni si uvědomujeme svůj díl odpovědnosti za klimatickou změnu. Víme, že se globální teplota stále zvyšuje, a není možné se tvářit, že se nic neděje. Ale je otázka, jestli jsme připraveni nad praporem boje s klimatickou změnou razantně změnit svůj způsob života a ekonomiku. Protože se vědělo, že Komise tak jako tak, ten šílený Timmermans, předloží návrhy legislativy, která bude mít za cíl snížení emisí, a tato legislativa se v Radě hlasuje většinově. Jakákoliv blokační menšina je téměř nemožná bez Německa nebo Francie nebo alespoň Itálie či Španělska. Pokaždé jsem byl realistický a pokaždé jsem do závěru Evropské rady prosadil potvrzení naší reality, a sice to, že pro některé státy bude úsilí, které vynaloží na dosažení společných cílů, nesrovnatelně vyšší a na to se musí brát ohled, a také nutnost zvýšení energie z jádra v energetickém mixu, použití plynu - ano, i za plyn jsme bojovali - po přechodné období po uzavření uhelných elektráren, či zohlednění faktu, že značnou část českých lesů sežral kůrovec díky Jurečkovi. Konečně jsem se také zaměřil na to, že transformace naší ekonomiky a dosud převážně fosilní energetiky bude neuvěřitelně drahá, a dbal jsem na to, aby byly k tomu účelu zřízeny podpůrné finanční nástroje, jako například Fond spravedlivé tranzice, a posílen Modernizační fond, který pomáhá chudším státům s vysokou energetickou intenzitou. To všechno v závěrech zmíněných evropských rad je a svědčí o tom, že jsme nepodlehli nerealistickým ambicím, které bychom bez přispění ostatních nebyli schopni splnit. Pokud některé státy za každou cenu chtějí uhlíkovou neutralitu, musí se proporcionálně podílet na nákladech všech, protože je to cíl společný, a tudíž i náklady musí být společné bez ohledu na to, jak snadné nebo těžké je stát se uhlíkově neutrálním. Je nepřijatelné, aby tranzice byla nejdražší pro nejchudší státy. Zároveň je již několik let jasné, že jasně odmítnout a zablokovat Green Deal prostě nešlo. Ale sám pan Vondra v tom rozhovoru říká, jak si naběhli u Timmermanse a jak to dopadlo katastrofálně. Naše vláda do realistického pojetí Green Dealu investovala opravdu hodně a je značně iritující, když stávající reprezentace lže a snaží se z toho všeho vyrobit jen vlastní vnitropolitický úspěch místo toho, aby se i dál snažila pracovat a prosazovat to, co je pro Českou republiku dobré. V této souvislosti musím zmínit takzvanou taxonomii. Jde o soubor pravidel, která určují, kdy lze považovat investici za environmentálně udržitelnou. Komise má z velké části v rukou seznam environmentálně udržitelných činností. Jedná se o podmínky, za kterých některé investice financovat jako zelené.
Chci být prezidentem všech občanů, i těch, kteří mě nevolili a kteří jsou třeba právě naopak voliči některých z vašich stran. Považuji za společný úkol nás všech, kteří jsme v této zemi do politiky vstoupili, hledat konsenzus tam, kde to dává smysl a kde to dlouhodobé zájmy naší země vyžadují. Budu tlumit konflikty uvnitř naší společnosti a namísto nich vést věcný a otevřený dialog. Budu velmi rád, když se v těchto snahách o vytváření politického i celospolečenského konsenzu pokusíme vykročit stejným směrem.
Děkuji za vaše slova, pane prezidente. Svobodu zabezpečuje rovnováha moci. Vztah mezi Poslaneckou sněmovnou a prezidentem je proto založen především na principu vzájemné spolupráce a systému kontrolních mechanismů. Ještě jednou děkuji za vaše slova a nyní se už s vámi loučím. Předávám řízení paní místopředsedkyni a pokračujeme v našem jednání.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní budeme pokračovat v našem jednání. To je z mé strany vše. Pokud máte nějaké důležité rozhovory, prosím, přesuňte je do předsálí.
Proč o tom mluvím? Je to vlastně kulturní a technická památka, takže to nebude vůbec jednoduché. Takže tady bych se opravdu přimlouval o to, aby nad rámec toho rozpočtu, protože opravdu se jedná o historickou památku, došlo k nějaké pomoci Českému rozhlasu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající. Toto usnesení se týká tedy
Já vám děkuji a ptám se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Ptám se paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Usnesení bylo schváleno. Zahajuji další bod dnešního jednání a tím je
Děkuji za slovo. To i z toho důvodu, že jsem rád, že se nám podařilo zde přijetí té malé novely o České televizi, při které jsem několikrát důrazně upozorňoval na to, že by nebylo dobré tuto novelu přijímat v průběhu již vyhlášeného výběrového řízení, aby právě nemohl být nikým zpochybněn mandát nově zvoleného ředitele České televize. Takže jsem rád, že se to podařilo ještě předtím, než tato novela šla v platnost. My zde projednáváme výroční zprávu za rok 2020 a možná už jsme to vytěsnili z hlavy, ale byl to rok té bezprecedentní celosvětové pandemie. Byl to rok, kdy jsme právě média veřejné služby potřebovali. Média veřejné služby totiž historicky nevznikla kvůli tomu, aby vysílala a natáčela StarDance nebo detektivky, ale existují mimo jiné právě proto, aby stát v takovýchto mimořádných chvílích mohl komunikovat se svými občany právě skrze médium veřejné služby. Samozřejmě v důsledku této pandemie bylo zasaženo také právě hospodaření České televize a Česká televize v tomto období hospodařila se svým standardním rozpočtem a i navzdory zásadním komplikacím zvládla poskytovat veřejnou službu v rozsahu, na který byla a je česká společnost zvyklá. Dosažený objem této výše výnosů byl v roce 2020 poznamenán opatřeními v souvislosti s pandemií, kvůli které byly zrušeny nebo posunuty některé velké sportovní akce, jako bylo mistrovství světa v ledním hokeji, mistrovství Evropy ve fotbale či olympijské hry. Myslím, že si můžu dovolit hodnotit, že v tomto období si ta Česká televize počínala obstojně. Na závěr už jenom drobná poznámka.
Já vám děkuji, pane poslanče. Já vám děkuji a ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do všeobecné rozpravy? Nikoho takového nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu, končím. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda chce v tento moment závěrečné slovo? Není tomu tak, přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, patrně načtete návrh usnesení, prosím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení?
Frans Timmermans, to je ten šílenec, který přišel i s kvótami, to je člověk, který ničí Evropu. Takže ten Timmermans, kterého mimochodem Takže všichni, kteří mě nesnášejí - já jsem se vám už stokrát zaplatil. Máte tam 980 miliard, a kolik čerpáte? Takže o tom to je. Tam měli ten výlet. To vždycky někdo si tam dá jako hlavní téma. Takže zpět k tomu Green Dealu. Tak už přestaňte lhát o tom, že Babiš něco domluvil. Není to pravda, pane premiére. Lžete, pane premiére, není to pravda. Tady byl pan prezident, ten si vzal nejlepšího člověka, kterého Česká republika má - Zajíčka, ten by mohl dělat ministra zahraničních věcí a kvalitního, zítra - dělá mu poradce. Ano, ten u toho byl. Díky tomu v rámci předsednictví jste i něco dosáhli a prodávali - například Schengen. Chorvatsko osm let čekalo. Je pravda, že naše vláda k nim připravila rámcové pozice schvalované v říjnu a v listopadu 2021, a jak je to obvyklé, po projednání ve výborech Poslanecké sněmovny i Senátu - Senát dal některým návrhům žlutou kartu, ale nebylo to moc platné. Není absolutně pravda, že tyto pozice byly převážně podporující, není to pravda. Každý má několik stran a všichni poslanci je měli k dispozici již v době schvalování. Vyjadřuje se k detailům návrhu, někdy obsahuje alternativy pro vyjednávání, zohledňuje postoje jiných členských států a dalších hráčů. Pan premiér Fiala, stejně jako vy všichni, dobře víte, že skoro každá rámcová pozice začíná tím, že obecně pochválí, ale aspoň v legislativním návrhu, aby nenutila vyjednavače ve sjednání výlučně negativním způsobem. Posléze však v částech, které pan premiér Fiala již necituje, jasně stanovuje limity pro vyjednávání. Ano, pan premiér to samozřejmě manipuluje. Naopak, my jsme vybojovali tu skvělou pozici: není závazek a balík peněz, které nečerpáte. Komise se zjevným překvapením si po skončení českého předsednictví postup velmi pochvalovala.
Další čtyři státy - Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta - se při hlasování zdržely. Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tak učinil bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí a svým hlasováním zásadně poškodil národní zájmy České republiky. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou a Fialovu vládu lze nazvat kolaborační vládou. Zastáváme názor, my v SPD, že solidarita přece nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. V opačném případě se jedná o vynucený diktát a ztrátu suverenity. Povinné přijímání ilegálních imigrantů naši zemi nevratně poškodí bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i jinak. Tady bych rád ještě zdůraznil také to, že se zdrželo Slovensko, Bulharsko, Litva, Malta. Samozřejmě plně podporujeme vyhlášení hlasování o nedůvěře vládě. Teď bych tento svůj návrh zdůvodnil. My za SPD říkáme, že ratifikace této nebezpečné a škodlivé mezinárodní smlouvy zásadně odmítáme. Úmluva navíc nařizuje signatářským státům provádět intervenci do vzdělávacího systému v duchu zhoubné ideologie genderismu a pozitivní diskriminace. Úmluva navíc nařizuje signatářským státům provádět intervenci do vzdělávacího systému v duchu zhoubné ideologie genderismu a pozitivní diskriminace, stejně tak jako organizovat a financovat školení a osvětové kampaně na její podporu, které by za veřejné peníze prováděly politické neziskové organizace, a zřizovat k tomu další státní orgány a instituce. Je proto i útokem na křesťanské společenské hodnoty a tradiční rodinu. Istanbulská úmluva by rovněž znamenala průlom do českého právního systému, například v podobě tlaku na oslabení nástrojů důkazní praxe a omezení advokátní mlčenlivosti.